Je mi jasné, že
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jedná se o zařazení IPVZ jako právnické osoby přímo do zákona.
Hlasování končím. Nevím, kolik bylo proti, protože mi to služba přehodila. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Je tomu tak?
Ano, přesně tak.
Zahajuji hlasování... Ještě přednesu návrh usnesení, než budeme hlasovat. Já už jsem zahájila... V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
A poprosím všechny členy klubu, aby se dostavili na klub.
Ano, já vaší žádosti vyhovím.
Ještě bych se chtěl podívat na poslední věci a to jsou oznamovací povinnosti a problémy lhůt, které zde také již zmiňovala paní poslankyně Pastuchová. Je zde limitována doba, která musí uplynout od aplikací opatření obecné povahy. Tady navrhujeme zkrátit tuto dobu na dva pracovní dny, a tedy tyto dva pracovní dny nemusí být přímo limitem pro vydání opatření obecné povahy, ale k zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy. Myslím si, že pro distribuční firmy je stejně důležité i ustanovení, které stanovuje, že obsah oznámení se nezveřejňuje.
Prosím, nezatahujte sem řádné projevy, které patří do prvního či druhého čtení. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina.
Jednak si myslím, že všechno zde naprosto jasně řekl pan ministr. Diskutovalo se k řadě věcí naprosto zbytečně. A já se tedy vyjádřím k základním věcem. Je naprosto správně, že Ministerstvo zdravotnictví má veřejný zájem, a ne zájem obchodní. Že by lékárna, která vydává léky, měla být nějakým způsobem označená, ale pan ministr se k tomu vyjádřil. Já to beru a myslím, že do budoucna se to bude řešit. A samozřejmě budu rád, když některé mé pozměňovací návrhy podpoříte.
Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším řádně přihlášením do obecné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Ale chtěl bych se dotknout některých pozměňovacích návrhů. Myslím, že všichni jste dostali určitě spoustu právních názorů a posouzení a tabulek, abyste se mohli nějak orientovat v tom složitém zákoně a správně se rozhodnout. Ale toto je klíčové. To, co tady řešíme, to je důsledek toho, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedělá, co má konat. Takže pokud chceme, aby došlo k tomu, že se ten trh narovná, tak bude muset dojít ke změně politiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a pak tady bude fungovat normální trh, který se dá regulovat.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Vít Kaňkovský.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, budu se snažit dodržovat jednací řád a neprodlužovat tuto diskusi, protože jistě všichni už čekáte na závěrečné hlasování. Norma, kterou schvalujeme, má dva základní cíle. Jedním z nich jsou klinické studie nebo úprava legislativy ohledně klinických studií.
Pokud nebude přijat, budou potom návrhy pod písmeny B a J nehlasovatelné a bude hlasováno o vládním návrhu zákona.
Ano, děkuji. Já se zeptám kolegyň a kolegů, zda mají jiný návrh procedury. Není tomu tak, já tuto proceduru nechám odhlasovat. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 258, přihlášeno 168 přítomných, pro 167, proti nikdo. Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Pana ministra? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jedná se o vypuštění funkčních kurzů.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jedná se o specifikaci funkčních kurzů, které slouží k prohlubování vzdělávání.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Navíc vzhledem k počtu osob, kterých by se nová úprava dotýkala, je zřízení samostatné komory nekoncepční, neefektivní a z legislativně technického hlediska značně složité. Přijetí pozměňujícího návrhu by vyvolalo změnu stavebního zákona, která nebyla s gestorem zákona, Ministerstvem pro místní rozvoj, řešena. Za třetí. Pozměňující návrh neřeší formu zápisu, zda bude proveden na žádost držitele oprávnění, či z moci komory. Navíc oprávnění u zeměměřických inženýrů je často udělováno pro více oborů současně. Tato skutečnost není návrhem řešena. Potom načtu proceduru pro další postup.
Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ladislav Okleštěk.
Děkuji, pane předsedající.
Není zájem.
Děkuji, pane předsedající. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna hlasovala ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí. A nakonec hlasovat o zákonu jako celku.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Ne, já se omlouvám. Super. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Je to takové téma, které je víceméně populární. Vím, že je to citlivé, je to víceméně emoční, ale věřte mi, že v žádném případě péče o naše děti nebude nějakým způsobem postižena. To je jedna věc.
Samozřejmě se můžete přihlásit do obecné rozpravy, kde je čas neomezený. Nyní prosím pana poslance Běhounka, po něm pan poslanec Krákora.
Slibuji, že už do třetice a více ne. Jedna věc. Prosím, IPVZ klidně, pokud se ministerstvo rozhodne, a je to jeho organizační složka, nějakou část na něj přenést, tak to činit může.
Děkuji. Pan poslanec Krákora, po něm pan poslanec Hovorka a potom pan poslanec Štětina, stále faktické poznámky.
Nepleťme si péči a vzdělávání. My tady mluvíme o péči a vzdělávání a mícháme to všechno dohromady. Prosím vás, nezaměňujme tyto pojmy.
Bylo řečeno, že se nic nemění, že v podstatě všechno zůstává stejné. Nově se navrhuje sloučení tohoto oboru vzdělávání pět a půl roku. Byl bych rád, abychom si uvědomili, že ke změnám dochází. A to si myslím, že by se mělo také říct, že to takto je.
Děkuji. Prosím pana poslance Štětinu, zatím poslední faktická poznámka.
Já si myslím, že oba dva tábory mají svou pravdu. Když mluvíme s kolegy, kteří o tom něco vědí, a hovořilo se o tom i na zdravotním výboru, tak třeba kolega Kostřica, jistě světově známý otorinolaryngolog, má názor stejný. Takže nevím, proč tam tento obor je. A tím narážím na jednu věc, která souvisí jak s kolegou Stanjurou, tak s kolegou Běhounkem.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kasala, který je řádně přihlášen do rozpravy.
Vážení, je tam obrovské množství změn, které přispějí k tomu, po čem všichni voláme, to znamená, aby mladí lékaři měli vytvořeny podmínky jednak ke své práci, jednak ke svému vzdělávání a k tomu, aby zůstávali u nás v republice a léčili naše pacienty.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Stanovisko výboru je doporučující převážnou většinou.
Zahajuji hlasování o návrzích Je to hlasování 291, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je - bez stanoviska.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru je - bez stanoviska. Stanovisko výboru je doporučující.
Je to hlasování 294, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. Návrh byl přijat.
Dále máme návrh poslankyně Markové pod písmenem E, ten je ale nehlasovatelný, protože byl přijatý návrh pod písmenem H, takže nehlasujeme. H byl přijatý, takže je nehlasovatelný. Je to z usnesení zdravotního výboru. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
A12 byl přijatý, takže tento návrh je nehlasovatelný. Je to osvědčení odborné způsobilosti prodejce, tzv. proškolování. Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru je - bez stanoviska.
Návrh nebyl přijat.
Týká se problematiky užívání názvu lékárna i užívání lékárenského kříže. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko výboru je - bez stanoviska.
Zahajuji hlasování.
Vážený pane premiére, vážená vládo, pane ministře, dámy a pánové, ta debata se začíná zvrhávat trošku do takového lehce nenávistného pošťuchování. Ve zdravotnictví se neřeší věci tím, že by se trpělivě ladily a posunovaly dopředu, spíš je vždycky tendence nechat věci dlouho být a potom volat po nějaké velmi radikální revoluci. Já tedy deklaruji, že k nim také patřím. Trvá to dlouho, potřebuje těch pacientů vidět hodně a potřebuje vidět jejich široké spektrum, nejenom tu relativně homogenní masu, která je nejenom u praktických lékařů, ale někdy i na některých odděleních, která jsou příliš specializovaná. Takže snahou je to vzdělávání rozšířit, udělat pluralitnějším a nakonec i dát jistou flexibilitu toho oboru, aby se lidé mezi nemocnicemi a praktickými ambulancemi mohli lépe pohybovat. Vzpomeňte si prosím, jak jsme zhruba před rokem debatovali o povinném očkování. Dovolte mi, abych se zmínil o jednom ze svých tří pozměňovacích návrhů. Nebudu je zde probírat všechny, ale můj návrh B2 je dán proto, že velmi pravděpodobně projde věc, proti které já jsem velmi usilovně, ale marně bojoval, a to aby se lékař v základním specializačním oboru mohl vzdělávat ve dvou oborech najednou. Neuspěl jsem, a proto navrhuji, aby alespoň byla do zákona vložena podmínka, že jestliže lékař se bude vzdělávat ve dvou specializačních oborech, aby byl povinen se vzdělávat ve stoprocentním úvazku. Ten zákon je velmi benevolentní. Takže jestliže se tohle nakumuluje dohromady, tak budeme moct mít lékaře vzdělané ve dvou oborech, kteří to budou dělat na polovinu nebo ještě na nižší úvazek, a to vzdělání nebude stát za nic. Takže ač si nemyslím, že by k tomu docházelo často, tak by v tom zákoně jisté zábrany měly být už jenom proto, že jeden z důvodů, proč tento zákon byl tolik protlačován, spočívá v tom, že řada pokynů i toho stávajícího zákona není dodržována. Nejsou dodržované stáže, nejsou dodržované povinné výkony. Má to možná nějaké objektivní důvody, ale je v tom také řada šlendriánu a nedostatek kontroly ze strany Ministerstva zdravotnictví, které na to nemá dostatečnou kapacitu, a proto ten zákon by měl mít i v tom potlačování toho šlendriánu, i když je to zákonem obtížně, by měl mít přece jenom nějaké bariéry.
Jenom vaším prostřednictvím k panu poslanci Hegerovi. Takže tady bych za to rozhodně neobviňoval praktické lékaře pro děti a dorost, ale spíše Ministerstvo zdravotnictví a NIKO.
Prosím k mikrofonu pana poslance Kaňkovského. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Přes to přese všechno si troufám tvrdit, že zamítnutí tohoto zákona nebo neschválení by bylo prohrou dlouhé práce jednak pracovní komise a jednak i velmi komplikovaného a zdlouhavého legislativního procesu. Přináší nám některá zlepšení, ale rozhodně jsme nedokázali naplnit očekávání zejména mladých lékařů. Třetí čtení je hlavně o pozměňovacích návrzích. Jsem přesvědčený o tom, že v tuhle chvíli ani tady nejsme schopni jednoznačně rozhodnout, které z těch názorů jsou úplně správné a které ne, a že na sebe asi budeme muset vzít určité riziko. Přesto bych se ale rád o jednom tom riziku zmínil a to je riziko, zda nejsme s tímto pozměňovacím návrhem v rozporu s legislativou týkající se ochrany hospodářské soutěže. My jsme ale jako poslanci ten názor nedostali. Zatím jsem ani neviděl, že by byl veřejný. Děkuji vám za pozornost.
A zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Leoš Heger.
Začal bych tím, co říkali předřečníci, nebo poslední předřečník. Pokud jde o vlastní návrh týkající se transpoziční změn a reexportů, nemáme výhradu úpravy po předložených pozměňovacích návrzích. Je nám to občas i vyčítáno. Jsou tu ještě další dva návrhy, které zmíním, a tím skončím. Jsou rovněž podány jako přílepky, musím konstatovat. Ale když už se ta praxe tady jaksi zavedla, tak je podpoříme. První je dispenzační poplatek v lékárnách, nebo nějaký speciální výkon.